A ten server, to jsou bývalí zaměstnanci Lidových novin, kteří chodili na vaše kongresy a dělali vám tam přípravu na projevy atd. Moje firma dostává přesně stejné dotace jako každý český zemědělec. Na hektar a z Evropské unie. Všechno je dohledatelné. A určitě odvádí podstatně víc, než dostává. Takže každý si to může dohledat. A já bych strašně rád, abychom se vrátili k evidenci tržeb, pokud je to možné.
Máte slovo.
Já jsem trošku zmaten, protože já tomu nerozumím. Já nevím, kdo to zaváděl a kdo okrádal tyhle lidi? Jestli to byl Babiš, nebo to byl ten Drábek od tebe!
Děkuji za slovo, bude to velmi stručné. Já jenom chci požádat pana ministra financí, aby mi nedoporučoval to, co mám, nebo nemám číst. Prosím vás, abyste to laskavě nechal na mé vlastní úvaze. Vaše rady mi v žádném případě nepomáhají. Jsou asi tak stejně užitečné jako ty, které dáváte českým živnostníkům: No, jestli holt vám ta registrační pokladna způsobí potíže a vy zkrachujete, tak holt zkrachujete. Tak podobné rady, které dáváte živnostníkům, dáváte i mně. A já o ně nestojím.
Nyní tedy s přednostním právem, protože není žádná faktická poznámka, pan ministr Dienstbier.
Chtěl bych reagovat na vystoupení pana poslance Plíška, které tady v té předchozí rozpravě zaznělo a týkalo se stanoviska Legislativní rady vlády. Ta interpretace byla, když to řeknu mírně, poněkud manipulativní, s konstatováním, že údajně podle Legislativní rady vlády je návrh zákona v rozporu s evropským právem. Ta pochybnost, která je ve stanovisku Legislativní rady vlády zmíněna vzhledem k podpoře malých a středních podnikatelů, se týká toho, zda doprovodná opatření jsou dostačující, aby ta zátěž na tuto skupinu podnikatelů nebyla nadměrná. Čili je to spíše otázka implementace než otázka slučitelnosti samotného zákona s právem Evropské unie. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Zuzana Šánová. První je přihlášena paní poslankyně Lorencová a po ní pan poslanec Benda se připraví.
Doufám ale, že se mi to přesto podaří. Celou dobu zde posloucháme argumenty o tom, jak tragické dopady bude mít zavedení elektronické evidence tržeb na zdejší trh. Všichni si na ni asi ještě pamatujeme. O tom, kde se vzaly ty miliony v igelitkách, nikomu asi nemusím napovídat, z jaké sféry ty peníze pocházely. Běžně se tenkrát hovořilo o tom, že je potřeba financovat vznikající politické strany. O něco později se zdálo, že jakýsi přehled o pohybu hotových peněz na trhu přinesou registrační pokladny. I proti jejich existenci vznikl podobný odpor, jakého jsme dnes svědky proti zavedení elektronické evidence tržeb. Byla to doslova posedlost, s jakou se pravice snažila, aby registrační pokladny zavedeny nebyly. Pak se to podařilo. Někdo může namítnout, že existuje řada firem, které přicházejí do styku s hotovostí a které ty registrační pokladny dodnes používají a funguje jim to. Podle některých kolegů EET bude zbytečně drahé a v žádném případě nepřinese očekávaný efekt. Ano, opravdu existují registrační pokladny v některých firmách. Můžeme jim říkat tedy registrační. To, aby se o tom dozvěděl finanční úřad, je úplně jiná kapitola. Nikdo totiž majitele firmy nemůže k tomu přinutit. Mnoho let se hovořilo o prostředí, kdy podnikatel neodváděl ze skutečných tržeb daně.
Za normální situace bych chápal a respektoval vaši připomínku, pane předsedající. Ale v okamžiku, kdy se tady demonstrovalo obrovskými a nesmyslnými cedulemi, předsedající této Sněmovny nezasáhl. Když si řekneme, že nic takového tady už dělat nebudeme, tak to dělat nebudeme.
Na svou obranu jenom to, že jsem v tu chvíli neřídil schůzi, takže jsem zasáhnout nemohl. Takže to je asi všechno, co já mohu říct. Já chápu, že je to věc, která budí emoce, ale nemyslím si, že je dobré, abychom ty emoce přenášeli do podoby, která není důstojná jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já se dneska omezím spíš na politický či základní ideový střet v tomhle zákoně. Té debaty se neúčastní pouze politici, ale ti, kterých se to bude týkat. Účastní se jí komentátoři ekonomičtí, političtí a já myslím, že to není špatně, že můžeme třídit argumenty. Proč říkáme, že ten projekt není ekonomický ale politický, či spíše ideologický? Vycházíme z těch čísel. Zhruba se za jeden kalendářní rok vybere 800 mld. daní. Určitě nebudete podezírat opozici, že tu zprávu tvoří. Nic takového není pravda a budeme to s veškerou vehemencí odmítat. A budeme přinášet argumenty, proč tomu tak je. Kdyby to předkládal Bohuslav Sobotka jako ministr financí, který nikdy nepodnikal, nikdy nikoho nezaměstnával, byli bychom stejně ostře proti, jako když to připravovalo Ministerstvo financí pod vedením Andreje Babiše. Nám vadí ten samotný princip. Nejdřív vám ukážu ten graf. Velmi rádi dneska tady ukazujeme nějaké cedule, tak tohle je graf. To není žádný politický vzkaz. A je tady poměr, procento šedé ekonomiky. Je tady celkem 31 zemí, 28 členů Evropské unie a tři nečlenové, a to Norsko, Švýcarsko a Turecko. Třetí nejhorší výsledek. Stále je co zlepšovat. Protože zavedlo elektrickou evidenci tržeb. Šedá ekonomika je tam tedy dvakrát rozsáhlejší než v České republice. A všichni se shodneme na tom, že z dvojky dostat se na jedničku je mnohem složitější a náročnější než z pětky se dostat na čtyřku. A když se na ta čísla podíváte ještě blíže, tak je taky důležitá dynamika snižování toho schodku vzhledem k HDP. Všem to doporučuji, jsou to oficiální tabulky, má to osm stran, ten stručný komentář. Velmi často jsme tady slyšeli dneska o rovných podmínkách. To já nekritizuji, aby moje slova nebyla otáčena a překrucována. A když se podíváte na to, kterých se to týká, a zase o tom už někteří kolegové mluvili, tak se to týká jenom některých segmentů a ostatních ne. A co je horší, i v těch segmentech jsou už dneska uvedeny výjimky. Například příspěvkové organizace, které velmi často provozují hostinskou činnost jako doplňkovou činnost a tvoří konkurenci ostatním provozovnám na území své obce nebo svého města. A tady už je ze zákona na tu samou činnost ustavena výjimka. Kde je ta rovnost, o které tak rádi mluvíte? To jsou ty dvě výjimky, když říkám to, co nebude obecně politické, ale konkrétní. Tak spropitné. Docela zajímavým způsobem se s problémem spropitného předkladatelé vyrovnávají v důvodové zprávě. Ale když si to nechá jenom jeden, například někdo má malou živnost, tak je to daňový příjem a mělo by podléhat všem daňovým řízením. No mně to přijde poměrně zvláštní a chci se zeptat, a je to spíš řečnická otázka, já fakt o tom detailu dneska nechci debatovat - kdo bude kontrolovat rozdělení spropitného v těch provozovnách? Kdo to bude kontrolovat, jak se zjistí, mezi kolik lidí a jak reálná taková statistika bude?
Dámy a pánové, debata je dlouhá. Předkladatelé zákona zejména mediálně burcují, že bojují proti šedé ekonomice, ale šedá ekonomika není největším problémem České republiky. Co na druhé straně? Pokud bychom se podívali na faktické věci, které by nás měly zajímat a které bychom měli řešit, tak je to například daňové zatížení, odvody. Čím tužší regulace, a pořád se snažíme nějaké regulace zavádět, tím větší ambice firem, podniků, obchodníků unikat do šedé zóny. Za třetí kvalita veřejných služeb. Čím lepší kvalita veřejného sektoru, tím menší úniky do šedé ekonomiky. To jsou ty podstatné věci. Místo abychom dělali systémová opatření, nasazujeme to, co má účinnost až jako čtvrté v pořadí. Já tomu rozumím a všichni se shodneme, že daně se mají platit. A já budu proti zavedení elektronické evidence tržeb bojovat.
A příležitost dostal, takže ji naplňuje, bohužel. EET takovým nástrojem je. A EET ničím jiným než takovou zbraní hromadného ničení proti živnostníkům a malým podnikatelům není. Mimochodem malá odbočka. Se zbraněmi hromadného ničení mají lidé od pana velkopodnikatele bohaté zkušenosti - například k likvidaci konkurence v zemědělství si oblíbili Roundup. V první vlně zahubí ty nejslabší z nich, tedy ty, kteří nevyhoví technickým podmínkám. A co čeká na ty, kteří vydrží? To lze dnes jen velmi těžko odhadnout.
Začnu těmi technickými. Slyšel jsem tady během interpelací pana poslance Novotného, který možná na tom stanovém výletu zašel buď do restaurace, nebo do prodejny, to už se nepamatuji, a tam mu spočítali tržbu na solární kalkulačce. On se pak tři čtvrtě hodiny pokoušel propojit tuto solární kalkulačku s internetem. Já nejsem profesorem informatiky ani nejsem profesorem kybernetiky, ale vystudoval jsem tyto obory a celý život se jimi vlastně zabývám. Když bych se podíval na to, jak tady jsou signalizovány technické problémy s internetem, tak se obávám, že banky se chovají absolutně iracionálně, a začínám mít obavy, kam jsem svěřil své peníze, protože internetové bankovnictví, které je založeno na úplně stejném principu, tady využívá několik milionů lidí bez jakýchkoliv problémů. Ale pokud bych měl brát vážně všechno, co tady bylo řečeno, tak se musím zamyslet nad tím, že bych zase měl obnovit své návštěvy do kamenné pobočky, protože hrozí katastrofický scénář. Mapují se tzv. bílá místa, kde jsou opravdu potíže s datovým připojením, a ta budou vyřešena. Dál bych chtěl konstatovat, že od té doby, co tady pan poslanec Kalousek v roce 2005 chtěl zavést zákon o registračních pokladnách, se ceny těchto zařízení extrémně snížily. Pokaždé vytáhne z takového drobného přístroje účtenku, kterou mi samozřejmě odevzdá. Nevím, z čeho žije, pravděpodobně z ruky do úst, ale opravdu s tím nemá žádné problémy. To je významná pomoc OSVČ! Proto tam byla také takhle dlouhá fronta. To není pravda. Z toho důvodu si dovoluji konstatovat, že přestože zavedení tohoto zákona jistě nebude jednoduché, protože se jedná o poměrně rozsáhlou agendu, tak je to jeden z kroků, které by konečně měly začít říkat: normální je platit daně a měl by to dělat každý, aby se ty podmínky srovnaly.
Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Slova se ujme pan poslanec Martin Plíšek, ale až po faktické poznámce pana kolegy Novotného, který se k faktické poznámce přihlásil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, já se chci vaším prostřednictvím obrátit na pana kolegu Pilného a velmi v dobrém, protože spolu na hospodářském výboru docela dobře vycházíme. Já předpokládám, že opravdu nevěříme tomu, že by si někdo myslel, že já mám představu, že takovou kalkulačku lze připojit na internet. Řekl jsem panu ministrovi, že ani tato kalkulačka, ani vysavač, ani žehlička doma opravdu na internet připojit nejdou. Neboli to byla z mé strany ironie vůči něčemu, co jsem neřekl já, ale co řekl váš velký šéf. Zkusme tu ironickou vrstvu příště chápat.
Pane předsedající, dámy a pánové, malinko bych navázal na to, co tady říkal kolega Pilný. Je tam jedna vážná věc, kterou považuji za podstatnou. Mnohé země to zkusily a šly dopředu. Zmiňováno je Estonsko, protože začali dávno, tak jak říkal kolega Pilný, krok za krokem, opatrně. Jestliže o našem systému zavádění elektronických voleb mají rozhodovat vysocí úředníci, kteří jsou elektronicky negramotní, nehneme se dopředu a budeme zaostalí. A pak ještě jedna poznámka. Jak jsou drahé volby, jak je drahý parlament, jak je drahá vláda. Je to všechno strašně drahé!
Prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě.
Návrh zákona o evidenci tržeb oprávněně vyvolává nesouhlasné reakce. O tom svědčí i značné množství rozporů, se kterými byl návrh Ministerstva financí předložen Legislativní radě vlády. Běžná praxe je přitom taková, že se rozpory vyřeší již v rámci připomínkového řízení.
Dámy a pánové, já jsem jenom chtěl krátce zareagovat na vystoupení paní Lorencové. Problém je, že zrovna tento člověk, který v této době takto podnikal, nás dneska chce léčit.
Děkuji a s přednostním právem je přihlášen pan ministr Dienstbier.
Můžeme si tady samozřejmě předčítat ze stanoviska Legislativní rady vlády, tak jak učinil nyní pan poslanec Plíšek, ta citace byla přesná. Já bych jenom zdůraznil, že končí právě tím, že je pochybnost, zda opatření doprovázející její zavedení, která by měla minimalizovat související administrativní zátěž podnikatelů, jsou dostatečná. Tolik citace.
Děkuji. A nyní přistoupíme tedy k řádné rozpravě. Slovo nyní udělím panu poslanci Bendovi a připraví se pan poslanec Novotný.
Poznámka první k tomu, co říkala paní poslankyně Lorencová, kterou jsem poslouchal. EET nic z toho, o čem mluvila, neřeší v žádném případě. V žádném případě neřeší mzdy. To jsem si tedy opravdu nevšiml. K ničemu jinému směřovat nemohlo. Druhá poznámka, také myslím, že už tady dneska mnohokrát odezněla, ale na rozdíl od nás, kteří tady sedíme, mám několik přátel, kteří v posledních týdnech trávili nějaký čas v Chorvatsku. Všichni mě ujišťují, že nikde žádné účtenky vydávány nejsou. Jestli si opravdu myslíme, že v Chorvatsku, když jste turista, dostáváte účtenky, no ani náhodou! Ale cizincům je nikdo nevydává a místním Chorvatům je také nikdo nevydává. Já pokládám za ústavně nezrealizovatelné a nemožné, aby tento návrh zákona přinášel takové povinnosti a fakticky říkal: vláda může kohokoliv z těch povinností vyndat. Nebo může je vyjmout navždycky, nebo je může vyjmout jenom na chvíli? Další věc, kterou jsem chtěl zmínit a pro kterou si myslím, že by bylo zase dobře, aby se návrhem zákona zabývali nejenom rozpočtáři, ale řekněme i právníci, jsou správní delikty. Když si přečtete správní delikty, tak fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.
Naopak co se v Chorvatsku stalo - přibylo tam velkých obchodních společností. Systém nenarovnává podnikatelské prostředí, ale naopak je náchylný ke korupci. Je to velká obchodní příležitost, kde se budou rozdělovat stovky milionů korun. Systém už teď připouští spoustu výjimek, není vlastně jasné, koho, kdy, v jakém rozsahu se bude týkat. Nevíme, na jak dlouho, dočasně, dlouhodobě, navždycky, kdo. Dokonce se tam mluví i o individuálních výjimkách. Jaký je důvod pro to, abychom něco takového měli v České republice? Určitě to není lepší výběr daní. To jsme si ukázali. Určitě to není nějaké efektivní jednání státu. Nic z toho není tou skutečnou motivací. Pro jedny představují konkurenci a pro druhé představují něco neuchopitelného, nebezpečného, protože oni jsou svobodní, něco dělají, stát to nekontroluje, stát to neřídí a to vypadá nebezpečně.
Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Rais, připraví se pan poslanec Plzák, také k faktickým poznámkám.
Mě inspiroval předřečník tím, jak dělí v podstatě tady tu politickou scénu na hodné a na zlé. Ta hodná je, také v uvozovkách pochopitelně, TOP 09, ODS a pomáhá živnostníkům a podnikatelům. A teď je otázka, jaká je skutečnost a jaká je pravda, kdo pomáhá a kdo škodí. Co z toho plyne? A co udělala koaliční vláda za ten minulý rok? A zase velmi stručně, všichni máme podkladové zprávy.
Tak, nyní pak kolega Plzák, také faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl takovou faktickou poznámku k projevu pana předsedy Fialy. Já jsem se to snažil poslouchat jako občan, který nejde do nějakých podrobností a zajímají ho ty obecné, hrubé argumenty. A já vám samozřejmě nemohu radit, vy můžete argumentovat před veřejností, jak chcete. Jaký živnostník bude krachovat?
Děkuji i za dodržení času. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ale ještě vám nezačnu měřit čas. Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, před chvílí tady zaznělo jakési podezření z ideologické zaslepenosti těch, kteří podporují zavedení elektronické evidence tržeb. Kolega přede mnou to už řekl v podstatě i částečně za mě. To je jedna věc. A jenom k tomu ještě, proč s takovou posedlostí my prosazujeme zavedení elektronické evidence tržeb.
Nyní pan poslanec Chalupa, připraví se pan poslanec Nykl, také k faktickým poznámkám.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové.